Mluvím o tom, že k tomu využíváte výborové týdny, kdy si logicky... Teď to chystáte úplně stejně. Mí poslanci nevědí, co se bude dít ve výborových týdnech. Vycházíme z harmonogramu, že budou výbory. A pak budete říkat: to jsou obstrukce. Přineste nějakou statistiku. My jsme řekli, že budou obstrukce, když bude služební zákon. To jsou obstrukce? To, že říkáme u jednoho zákona, že budou obstrukce, zatím jsme se k tomu nedostali. Tak uvidíme, jak dlouho budou a jak to bude probíhat. A já nechci opakovat tu debatu o tom, jak dlouho tady leží naše návrhy. Jenom to pořád měníte. Budeme tady 6. listopadu, nebo nebudeme? A kdy to máme zrušit? Na to jsou schůze Poslanecké sněmovny a ne výborové týdny. Tak si vyberte. Nakonec vás to stejně doběhne. Tak se nedivte mému rozčilení, když tady týden vyjednáváme, v úterý si to de facto potvrdíme. Včera jsem žádal, abych viděl ten návrh předem, pak jediné, co jsem udělal - ani jsem ho nedostal, najednou. Jediné, co jsem dostal, že jsem si ho našel na internetu. A to je vyjednávání! Tady říkal pan předseda Faltýnek: Na každé schůzi je opoziční okénko. Nebudu říkat jak váš šéf, prostě se mýlíte. Těch schůzí bylo - máme 34, vy jste svolali 35., tak si spočtěte z těch 35 schůzí, na kterých byl nějaký opoziční návrh zákona. Ale my noví na rozdíl od těch starých, i těch sociálních demokratů a KDU, to jsme my, kteří na každé schůzi prosadíme opoziční okénko.
U mě vám to vadí.
Pan poslanec Miroslav Kalousek.
Pokusme se najít nějaký logický politický kompromis. A potom nám kdybyste místo omluvy do stranického archivu věnoval svoji fotografii ze svatby Ivana Langera s podpisem. A to by nám stačilo místo omluvy. To je přece slušná nabídka.
To není živá kauza. Pan Kalousek byl vyšetřován za korupci, jak povolil internetové sázení českým firmám a zahraničním nepovolil. Já to nechápu.
Vylhanou story komentovat nebudu. Policista zjistí, že je to nesmysl, a odloží to. To se skutečně odehrálo, ale to se nejmenuje vyšetřování. A každý si může přečíst, co to je vyšetřování ve smyslu trestního řádu. Není pochyb o tom, že ji prohrál, protože jsem nikdy v životě nebyl vyšetřován ve smyslu trestního řádu a každý z vás si tu definici může přečíst. To není slovíčkaření. Podání vysvětlení není výslech a prověřování není vyšetřování. Holínky nejsou hodinky. A transfer obyvatelstvu nejsou investice. Nemůže být žádný soud o sázku. Pro takové lidi mají všichni jenom opovržení.
V pozici pana místopředsedy vlády pan Andrej Babiš 20. června do Práva řekl: "Kolik je zlodějů ve Sněmovně? Opakovaně odmítá říct, kteří to jsou, a tím pádem z mého pohledu uráží celou Poslaneckou sněmovnu.
To bohužel nemohu učinit. Děkuji.
A pojďme se bavit o tom, kolik to bude. Bude to na každé schůzi jeden celý den? A pokud si neuděláte ten jízdní řád tak, aby u bodů, které zjevně víte, že ne tak snadno projdou, tak abyste s nimi nezačínali. Naposledy se vám to zcela zbytečně povedlo v úterý.
Děkuji. Další přihlášený s přednostním právem je pan předseda Faltýnek.
Kolegyně, kolegové, já jsem tady nic nekritizoval. Já jsem pouze konstatoval nějaká fakta a ani nechci v té debatě se dohadovat. Za to časové období srovnatelné. Takže je to stejný poměr, zhruba. Takže to byl asi hezký podzim.
Děkuji, dále pan předseda Stanjura.
To, že jsme byli úplní beránci, jsem nikdy netvrdil. Ale zeptejte se tehdejších předsedů opozičních klubů, jestli jsme s nimi konzultovali časový rozvrh. Aby všichni věděli, ale všichni poslanci, nejenom část vybraných vládních, jak to bude. Už nevím, kdo je svolal, podívám se na to, to si skutečně v hlavě nenosím. Žádné jiné akce než to, že budeme ve Sněmovně, jsme naplánovány neměli a jsme připraveni jednat o bodech, které se dostanou na program. A víme, že to nebude podle nás. A k tomu včerejšku. A to je vážná debata. To je všechno, co chceme. Nic víc nekritizujeme. Jenom aby se dodržoval harmonogram.
Děkuji vám.
Já ještě poslední reakci vaším prostřednictvím panu kolegovi Stanjurovi, s tím čtvrtkem. Máte pravdu, nicméně pokud se týká pátku, tak statistika z letošního roku od začátku letošního roku v pátek byl jenom jednou jeden výbor a konkrétně výbor pro veřejnou správu. Jinak v pátek nikdy žádný výbor v letošním roce nezasedal.
Nikoho nevidím. Vnímám to tedy tak, že začneme s projednáváním bodů tak, jak jsme si naplánovali. Předtím přečtu ještě omluvy, které dorazily. Nevidím zde pana poslance Votavu.
b) zařadila tento bod urychleně na pořad jednání říjnové schůze Poslanecké sněmovny. Pověřuje předsedu rozpočtového výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu a ministra životního prostředí. Děkuji za pozornost.
Nikoho nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím.
Při nelegální migraci na území České republiky bylo v roce 2014 zadrženo 4 822 osob. ve srovnání s rokem 2013 došlo tedy k nárůstu o 669 osob. Z hlediska tranzitní nelegální migrace Česká republika nebyla součástí hlavních migračních tras a není ani v letošním roce.
Požádám tedy zpravodaje výboru pana Zdeňka Bezecného, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny jednal o tomto materiálu na své 19. schůzi uskutečněné 2. září roku 2015 a přijal následující usnesení. Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2014, za druhé pověřuje předsedu výboru pro bezpečnost, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí ukládá zpravodajce výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Bezecnému za zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, děkuji za slovo. Současný stav je totiž takový, že když někdo má někde volné pracovní místo, tak to nejprve nahlásí na úřad práce a čeká, tuším měsíc, jestli se na toto volné pracovní místo přihlásí nějaký český státní občan. Vidíme to právě u těch různých večerek. Vidíme to i jinde, protože oni do těch podmínek napíší například, že na žadateli žádají maturitu ve vietnamštině, nebo žádají vietnamštinu rodilého mluvčího. Přitom je to prodavač v obchodu v centru Prahy se suvenýry nebo prodavač ve večerce nebo možná i třeba číšník.
Další přihlášenou do rozpravy je paní poslankyně Ivana Dobešová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, byť diskuse k migraci proběhla v podstatě už v minulém bodu, já bych si dovolila zhodnotit zprávu za rok 2014, která se migrace skutečně týká. Já jsem si podrobně prostudovala údaje, které byly uvedeny v této zprávě, a jednoznačně, byť už v té době můžeme mluvit o migrační vlně, vyplývá z této zprávy, že nejčastějšími žadateli o azyl v České republice nebyli syrští uprchlíky, ale byli to Ukrajinci. To znamená, myslím si, že to přesně koresponduje s tím, co naše republika zastává, a to je: musíme vycházet z geopolitického hlediska naší republiky.
Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Není to žádná statistika, je to pouze srovnání stejného období za minulé volební období a stávající volební období. Minule toho bylo o tři víc. Vychází to z toho navrženého programu. Je asi pravda, že jsme to neřekli explicitně, nicméně při podávání té žádosti to takto z toho vyplývá.
Já nevím, jestli se mám smát, nebo plakat. Mimořádná schůze je jedním z nástrojů opozice, legitimních, aby se aspoň o bodech, o kterých chce, debatovalo v návrhu programu. A hlavně, a o tom jsem mluvil, kolik z těch mimořádných schůzi bylo ve výborových týdnech? Ale dobře. Ale já už vím, jak to bude - pátého a šestého. Protože vy tam ta data nemáte. Ale to taky nemusí být pravda, vždyť víme, jak to tady funguje. Kdyby to přinesli včas, tak jsme mohli mít první čtení hazardu na této schůzi. Takže někdo pochybil. Budeme debatovat velmi důkladně a velmi podrobně. Ale to samé budeme chtít v těch výborech. A když výbory nebudou schopny projednat kapitoly rozpočtu, tak zase budeme pod tlakem, budeme obviňováni, že jsou nějaké obstrukce.
Nyní v pořadí, tak jak se přihlásili, nejprve pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Faltýnek.
Dámy a pánové, já bych byl rád, aby se grémium domluvilo skutečně na nějakých asi zřejmě zásadních změnách. Protože čemu jsme vystaveni? Tím pádem ty dohody velice komplikují celkový jízdní řád.
Já se omlouvám, kolegové a kolegyně, ale prosím o ztišení, aby bylo rozumět, co se zde říká.
Sněmovna je nastavená, že v době, kdy zasedá Sněmovna, se tady nic neděje. Obrovským způsobem tímhle poškozujete pověst poslanců, pověst Sněmovny jako seriózního partnera.
Já jsem tady hovořil ne o smlouvách Evropské unie, hovořil jsem o tom, že právo Evropské unie je nám nadřazeno a takto jsme se k tomu zavázali. Je to primárně základní listina práv a svobod a na té definujeme, proč povinné kvóty nebudou fungovat, protože dotčená osoba bude realokována proti své vůli. To je ta jednoduchá právní argumentace a tady chceme od Evropské komise stále odpověď. To znamená, nevíme, o jakou odpověď se jedná. Notabene žádost Evropské komisi o poskytnutí informací jsme poslali minulý pátek. Tak spíš to beru za nějaký šum. Ta odpověď je strašně jednoduchá, já jsem o tom hovořil. Tato vláda je proevropská, sociální demokracie je proevropská, my nemáme důvod na tom postoji cokoli měnit.
Děkuji panu ministrovi vnitra Milanu Chovancovi. Do rozpravy nikoho nevidím, rozpravu končím. Pokud se nikdo nehlásí, požádám o to zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení k tomuto bodu. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat, ale nejdřív vás všechny odhlásím. Hlasování pořadové číslo 142, z přítomných 115 pro 109, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zprávu o extremismu za rok 2014 jsme vzali na vědomí. Já jenom požádám, pane předsedo, aby přišel pan kolega Bezecný, který bude náhradním zpravodajem za paní kolegyni Janu Černochovou, která je dnes řádně omluvena.
Tak to byly čtyři schůze, všechny čtyři svolalo 51 poslanců sociální demokracie, každá z nich měla jeden bod, takže klidně mohla být jedna schůze se čtyřmi body. Jediným řečníkem byl v zásadě Bohuslav Sobotka, šéf vaší vlády, abychom věděli. Bylo to v období těch slavných obstrukcí sociálních demokratů, kdy jsme tady byli šest dnů a šest nocí v kuse, tak mezi tím jsme tři hodiny věnovali čtyřem mimořádným schůzím, za tři hodiny jsme to vyřídili. Je to plně legitimní právo zejména opozice svolávat mimořádné schůze, tak jenom na vysvětlenou. Tak jenom pro pořádek.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi, který využil své přednostní právo, aby hovořil mezi body. Požádám pana ministra vnitra Milana Chovance, aby Zprávu o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky za rok 2014 podle sněmovního tisku 562 uvedl.
Popisuje situaci v oblasti ilegální a nelegální migrace i té legální migrace, mezinárodní ochrany, integrace cizinců na území České republiky v roce 2014 v porovnání některých profilových ukazatelů v roce předchozím, případně některých dalších předcházejících let, a to především s přihlédnutím k sestavení analýzy migračních trendů. Mezi legislativní aktivity je rovněž nezbytné zahrnout zpracování návrhu nové právní úpravy k ochraně státní hranice České republiky. Dále pak na humanitární projekty, migrační projekty. Rovněž podává informaci k přesídlování cizinců s prokázaným českým původem, tedy krajanů žijících na Ukrajině, to je informace, která je podávána v rámci této zprávy, to je de facto převod našich krajanů z oblastí na Ukrajině, kde probíhaly válečné operace.
Tak mám tržby za jízdenky, počet prodaných jízdenek, vydělím, mám průměrnou cenu. Toto je obchodní tajemství? Jak to jinak zkontroluje? Jestli ten rozdíl, to je ta veřejná služba, to je to, co doplácí stát nebo kraje, sedí. To je ten závazek veřejné služby. A já jsem tam dal nějaké věci. Ale zejména hnutí ANO si pochvaluje registr smluv. Já jsem pro něj také hlasoval. Chtěl jsem sumu. Není na tom nic, co by se podle mého názoru nemohlo - a vyjmenoval jsem několik linek, o kterých si myslím, že jsou zajímavé, na kterých bychom to mohli porovnat. Protože já jsem zažil jednu zajímavou věc. Ta kontrola linek probíhá kontinuálně. Tudíž dramaticky klesl požadavek na vyrovnání té ztráty z veřejné osobní dopravy. Co je zajímavé, o tyto peníze neklesly celkové náklady. A pokud uvažujete o tom, že tu linku soutěžíte na 15 let, tak to prostě není malá částka. Ono to vypadá - no, tak jezdí o 50 Kč na kilometr méně. Chceme sumy. Já jsem takovou výhodu neměl, já jsem to měl mnohem komplikovanější a musel jsem hledat shodu i s koaličními partnery. Takže to se dá udělat. To prostě být nemůže. Tady si vůbec nemusíme hrát na žádné výběrové řízení. Něco jiného je výběr generálního ředitele, ale i tam si myslím, že když vlastník osloví napřímo někoho, o kom je přesvědčen, že tu firmu povede, proč ne. Hovořit mají výsledky, ne způsob výběru. Všichni dnešní i budoucí členové dozorčích rad a představenstev ve státním podniku musí vědět, že budou prosazovat vůli majitele. Nic jiného v tom není. Říct to samozřejmě může, nic proti tomu, ale jak dlouho zůstane generálním ředitelem?
Já vám děkuji. Pan ministr nebude reagovat. Já tedy v případě, že už se někdo další nehlásí do rozpravy, končím tuto rozpravu, a tak jak jsem zaznamenal, pane předsedo, návrh vaší odpovědi je, že nesouhlasíte se zaslanou odpovědí. Mám vnímat, že chcete, abych odhlásil přítomné a znovu zaregistroval? Dobře. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh usnesení byl zamítnut. Než budeme pokračovat, tak přečtu omluvy, které ke mně dorazily.
Pokud to pro vás není akceptovatelné, tak zkusím ještě jednu možnost. Když vezmu ty vaše skandální výroky, tak vy jste řekl, že ve Sněmovně, co vy víte, je nejméně čtyři až pět zlodějů, odmítl jste je jmenovat, ale řekl jste, že jsou to ti, kteří jsou tu nejdéle.
Pan ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře.
Já jsem poslední mzdu dostal v lednu 2014 před nástupem do funkce ministra financí. A to nebyla mzda, ale bylo to poslední vypořádání s mou firmou. Takže jsem to vysvětlil vašemu výboru a nechápu, proč to otevíráte. Dokonce v kuloárech občas jsem se s nimi o tom bavil.